Pan předkladatel, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zde uváděl názory rozličných asociací a profesních sdružení. Já bohužel, tak jak tady můj předřečník hovořil, mám před sebou stanovisko Asociace ředitelů základních škol České republiky. Mám zde stanoviska Svazu měst a obcí. Já vám je nebudu zde číst. Poslední moje poznámka, kterou bych chtěl ještě v této souvislosti říci, směřuje právě k argumentaci pana předkladatele prostřednictvím pana předsedajícího právě těmi asociacemi a odbornými organizacemi. Ale je tam stejný učitel. Ten stejný učitel učí stejný předmět, učí ho stejný počet hodin.
Děkuji panu zpravodaji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které je řada přihlášených, ale s přednostním právem se předtím přihlásil pan předseda Gazdík.
Dobrý den, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Tento zákon je možná mnohem důležitější, než si myslíte. Protože pokud projde, tak si dovoluji říct, že to znamená likvidaci regionálního školství v České republice. Já vám řeknu dva jasné důvody, proč si myslím, že bychom měli tento návrh zákona zamítnout. Jednak je ten důvod filozofický, nebo ideový. V současné době naše školství produkuje kusy. Ředitele nezajímá, jestli je žák vzdělaný nebo vychovaný, jestli má kompetence. Ředitele zajímá, že má kus. Znám mnoho případů, kdy se na střední školy, na učiliště s maturitou dostávají žáci s několika dostatečnými, protože pan ředitel potřebuje kus. Sem jsme to dopracovali! To je důvod, proč dnes máme málo řemeslníků. To je důvod, proč vycházejí absolventi ze středních škol s maturitou, kteří nemají patřičné kompetence, ale pan ředitel dostal finance a měl kus. Uznávám, že je úplně jiný pohled ředitele soukromého gymnázia nebo ředitele velké pražské či městské školy a úplně jiný pohled je ředitele učiliště někde na venkově, ve venkovské oblasti. Pak tady máme věcný pohled. Ten systém financování na žáka vytvořil diametrální rozdíly mezi kraji. Můj Zlínský kraj je dnes na tom nejhůř v republice. Tedy za rok 2016, za rok 2017 ta čísla budou ještě mnohem větší. Roky se zohledňují specifika jednotlivých škol jednotlivých oblastí. Měl by zrušit třetinu základních uměleckých škol! Protože samozřejmě kraj, ve kterém nejvíc dětí z populačního ročníku chodí do základních uměleckých škol, a kdy to, že jeden učitel učí jednoho žáka na housle, je bohužel výrazně dražší, než když učí třídu o 23 nebo 30 žácích, tak samozřejmě ten kraj na to doplácí. Ale my ve Zlínském kraji a myslím, že i vy všude jinde, jste rádi a jste hrdí na to, že děti navštěvují základní umělecké školy. Že je vedeme k uměleckému vzdělávání. Ale to bohužel normativní systém financování na žáka neumí příliš postihnout. Specifickým problémem jsou malotřídní školy. Ano, tam můžeme žádat zřizovatele, tedy malou obec, o dofinancování. Dovedu vám tady vylíčit desítky osobních tragédií rodičů a dětí, které by se tak staly. Toto činí systém normativního financování. Paradoxní je, že zlínské školství má druhé nejlepší výsledky v republice! Prosím, zamítněme tento návrh zákona. Podávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.
Děkuji panu poslanci a nyní tady mám dvě faktické poznámky. Takže prvního mám pana poslance Václava Klause. Takže prosím. A připraví se na faktickou poznámku pan poslanec Karel Rais.
Normativní financování nijak nesouvisí se ZUŠ. Ředitele nezajímá nějaký kus. Máme desítky takových škol a český školský systém a inspekce je nezavírá. Abych řekl něco, s čím souhlasím. Já nehájím ten systém, tak jak funguje teď. To je to, na co jste správně upozorňoval, že normativ je jiný na žáka na Chebsku, jiný je na Jablunkovsku, jiný je všude jinde. To je to, o čem mluvím. Ten nový systém o kvalitě nikterak nehovoří.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych navázal na předřečníky, zejména kolegu Gazdíka a kolegu Vondráka. Ale díval jsem se do toho zákona, do důvodové zprávy, nebo do toho návrhu zákona. Čili přihlásil bych se víceméně k tomu, co říkal kolega Gazdík, a dávám tady procedurální návrh na zamítnutí návrhu tohoto zákona v prvním čtení.
Ale pan předseda Filip řekl, že pan předseda Rúhání řekl, že si bude opatřovat zbraně - no a co? To chce přece každý stát. No to jistě, samozřejmě, to my děláme taky. Ale pan předseda Rúhání řekl, že si budeme opatřovat a vyrábět jakékoli zbraně, které budeme potřebovat, a nebudeme čekat na vaše svolení nebo dohodu. To řekl dneska pan prezident Rúhání! To je skutečně boj za naše české národní zájmy, protože, znovu opakuji, raketový program Íránu je na takové úrovni, že již v budoucím desetiletí si můžeme být jisti, že jejich rakety sem dosáhnou.
A nyní dalšího v obecné rozpravě mám přihlášeného pana poslance Martina Baxu.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych rozdělil svůj příspěvek na téma návrhu na odložení reformy financování regionálního školství na tři části. Ten první je spíš takový obecný podotek, který se týká tématu rozdílu v regionálním školství a o kterém tady zazněly už poměrně razantní názory zejména jednoho z prvních řečníků. Dámy a pánové, už OECD vyčetla českému školskému systému to, že obecně existují rozdíly v regionálním školství. Je ale zapotřebí, pokud tímto chceme argumentovat, se podívat na to, co bylo předmětem té výčitky. Byly předmětem rozdíly ve financování základního školství a také školství středního. Já jsem přesvědčen o tom, a to považuji za jeden z velkých problémů té reformy regionálního školství od samého počátku, že spojila dohromady financování obecního školství, nebo základního školství, a školství středního. Já naprosto souhlasím s argumentem, že financování základních škol by mělo být průřezově po celé republice stejné. Nesouhlasím však s tím, a jsem tady možná v menšině, že by kraje neměly mít právo ovlivňovat střední školství na svém území, když jsou navíc zřizovateli těchto středních škol. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že regionální rozdíly mezi financováním středního školství v sobě také odrážejí to, jaké jsou priority jednotlivých krajů ve vztahu ke střednímu školství, které tyto kraje zřizují. Jak se odrážejí názory jednotlivých krajských reprezentací na to, co má být prioritou vzdělávacího systému na jejich území. Možná mluvím pouze za jediný kraj, Plzeňský. Paní exministryně možná ví, že právě Plzeňský kraj byl jediným krajem, který vlastně odmítl už ten návrh reformy regionálního školství, a ten nesouhlas s ní trvá dále. Já bych si tady dovolil odcitovat tři odstavce z této důvodové zprávy. Dodatečný časový rámec umožní provedení zkušebního výpočtu rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 obojím způsobem, to jest podle stávajícího systému financování prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému financování. Druhý odstavec. "Dodatečný čas bude možné využít i pro úpravu a otestování dodatečných softwarových modů stávajícího programového vybavení škol, které by uměly z evidence převést údaje nutné pro nový systém financování, a tím by se eliminovaly chyby i administrativní zátěž škol." Třetí odstavec. "Dalším důvodem pro odložení realizace reformy financování regionálního školství o jeden rok je zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, které může nové nastavení financování přinést." A tak jak jsem se během minulých týdnů potkal se zástupci jednotlivých škol, musím říci, že podle mého názoru nenastal žádný posun, že by se za jeden měsíc vyzkoušely softwarové systémy, že by se všechno otestovalo, že by bylo teď všechno jasné, jak se dělat má. Já si myslím, že je to velký hazard s tím, jak má reforma od 1. září letošního roku fungovat právě v té rovině té přípravy. Toho, jakým způsobem by technicky na těch školách měla fungovat. To znamená, zda opravdu od 1. září 2018 všechno to, co je spojené s financováním škol, na prvním místě mimochodem to, jak budou dostávat učitelé platy za jednotlivé měsíce, bude dostatečně technicky zajištěno. A teď podle mého názoru to nejdůležitější. To, co je základem toho, proč je navrhováno, aby byla novela financování regionálního školství schválena. U tak závažného bodu, který dnes projednáváme, financování regionálního školství, a tedy to, jakým způsobem školy poběží od 1. září 2018, bych očekával, že zde paní ministryně bude přítomna, aby ujistila poslance a aby ujistila veřejnost o tom, že je dostatek finančních prostředků na to, aby se systém spustil. A těch 11 mld. je jenom jedno z čísel, které se v tom systému objevuje. A jak jsem si připravoval podklady, když jsem si studoval ten návrh novely, tak jsem si vlastně uvědomil, že nikde není napsáno, nikde Ministerstvo školství nezveřejnilo dostatečně transparentní vzorce a nemyslelo v tom matematickém slova smyslu, ale v tom smyslu, kde k tomu číslu 11 mld. přišlo. Já mám z toho opravdu vážné obavy. Já jsem si na to odpověděl na základě dostupných informací, které mám, že ano. Když pan ministr ještě před měsícem v návrhu zákona tvrdil, co všechno se musí doplnit, co všechno se kde musí najít. Mám opravdu vážné obavy, že pokud se nepodaří odložit reformu financování školství, hrozí českému školství opravdu vážné problémy. A to, že teď ani nedokážeme ten vývoj odhadnout, svědčí o tom, jak už v době svého vzniku i v současné době byla novela financování regionálního školství, nebo nový systém financování regionálního školství neuváženě a bez dostatečného promyšlení následků, které může mít, schválen.
Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Adámková. Než sem přijde, tak vás seznámím s omluvami. Není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Má zájem pan ministr? Nemá zájem. Pan zpravodaj? Také nemá zájem o závěrečné slovo. Nezazněl návrh na zamítnutí ani vrácení navrhovateli, proto se budeme nyní zabývat přikázáním návrhu výborům k projednání. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh jako dalšímu výboru k projednání petičnímu výboru. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 98, přihlášeno 159 poslanců, pro 131, proti 3, návrh byl přijat a dalším výborem, který se bude tímto návrhem zabývat, je výbor petiční. Dále zde zazněl návrh, aby byl tento tisk přikázán k projednání zdravotnímu výboru. Budeme hlasovat o tomto návrhu. Hlasování číslo 99, přihlášeno 159 poslanců, pro 139, proti 1, návrh byl přijat. Zdravotní výbor bude dalším výborem, který se bude zabývat tímto návrhem. Pan zpravodaj navrhoval další výbory a nespecifikoval je, tak teď prosím, aby specifikoval, o kterých výborech máme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Hlasování číslo 100, přihlášeno 159 poslanců, pro 140, proti 3, návrh byl přijat. Dalším výborem, o kterém budeme hlasovat, je výbor volební. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání volebnímu výboru? Poslední výbor, o kterém budeme hlasovat, je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání návrhu tomuto výboru? Hlasování číslo 102, přihlášeno 159 poslanců, pro 146, proti nebyl žádný, návrh byl přijat. Dalšími výbory, které budou projednávat tento návrh, jsou petiční výbor, zdravotní výbor, hospodářský, volební a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V rozpravě nezazněl návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, takže jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu zákona a já projednávání tohoto bodu končím. Zahajuji projednávání bodu číslo Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte, abych po vzrušených debatách personálních sem vrátil téma ryze odborné, školské a důležité.
Prosím, pane poslanče, pokračujte.
Když zrušíme praktické školy, to může trvat léta.
Přečtu další omluvu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chci za sebe i za Občanskou demokratickou stranu jasně říci, že my jednoznačně podporujeme, a bylo to důležitou součástí našeho volebního programu, zvýšení platů učitelů. Musím prostřednictvím pane předsedajícího, pane ministře, ocenit vaši upřímnost a otevřenost, se kterou to říkáte, není to zcela běžné u členů vlády v demisi, ale musím říct, že vaše upřímnost a otevřenost ve mně jenom posílily obavy o to, jakým způsobem financování tohoto systému od 1. září letošního roku proběhne. A to se tady nestalo. Jenom pro zajímavost, u nás 100 milionů korun.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také zareagovala krátkými faktickými poznámkami na své předřečníky. Otázka vyšších platů učitelů a neučitelů kontra to, jestli to souvisí nebo nesouvisí s novým způsobem financování. Důvodem je to, že už na začátku, pokud padá počet narozených dětí v jednotlivých krajích, a to padá skoro všude, tak už tam dojde k takovému krácení, které potom neodpovídá objemu, který potřebujeme na výplatu platů na jednotlivé výplatní pásky. A toto má změnit nové financování. Proto to velmi souvisí. Já se velmi snažím ve svých příspěvcích nebýt demagogická. Co se týká toho, co je nebo není ve financování řádně v rozpočtu zajištěno.
Děkuji a další v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Musím připomenout, že financování regionálního školství je vlastně založeno na dvou základních pilířích, a to už tady bylo řečeno, že jeho zřizovateli jsou jednotky veřejné samosprávy, tedy obce a kraje. To, o čem tady mluvíme, to jsou tzv. přímé náklady, které přicházejí do rozpočtu krajů jako peníze z velké části na platy učitelů, případně na financování nákupu pomůcek, a procházejí rozpočtem krajů jako takové omašličkované peníze, o kterých kraj ve své samosprávné působnosti rozhodovat nemůže. A pak je zde ten druhý pilíř financování regionálního školství a to je financování provozních nákladů, tedy nákladů na fungování budov, elektřinu, vodu, financování nákladů na zajištění tepla pro školy a také samozřejmě na opravy, rekonstrukce a investice. Čili bavíme se teď tady o těch přímých nákladech na platy.
Už dnes se ukazuje, což někteří z nás říkali, ale byli jsme ukřičeni, že to přinese finanční rozvrat, že to přinese obrovské problémy, že nejsou spočteny náklady, že to vznáší spoustu otázek. Myslím, že pan ministr tato má slova v další rozpravě potvrdí. Velice se divím, že tuto moji novelu nepředkládá paní ministryně financí. Skoro to až evokuje otázku, jak jsme to před deseti lety mohli vydržet. Ale teď jde o to, jak tento poměrně nemalý objem peněz dostat do škol. Na to existují v jádru dva základní způsoby. Nákladový systém fungoval poměrně úspěšně třeba za komunismu, protože vyžaduje velice silnou centrální autoritu. Když někde škola není na sídlišti, tak se postaví. Takové to každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností, ale bez té centrální autority. Systém to nemá, čili plným školám se ubere. Už úplně vidím ty situace, jak se tady napříč politickým spektrem sejdou severomoravští poslanci, že tam je situace nejhorší, a budeme tady zuřivě hlasovat, co kam kde dřív poslat. Tohle skutečně není legrace. Čili berte to jako podanou ruku, a odbornou.
Děkuji. Než dám slovo panu zpravodaji, tak je tu přihláška... Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych tady dodal to, že si myslím, že normativní systém financování je ten, který nepomáhá kvalitě. Je to způsob, který je jednoduchý z pohledu rozdělování, ale vůbec neodráží nákladovou část, a dokonce vedl k velkému problému nerovnoměrnosti financování nebo odměňování učitelů v různých krajích. Myslím si, že přijetí reformy bylo nutným krokem, a myslím si, že je nejvyšší čas s naším školstvím v tomto smyslu něco udělat. V čem spočívá problém kvality? Takže si myslím, že reforma je nutná.
Takže paní poslankyně Valachová a připraví se na faktickou poznámku pan poslanec Klaus a následně pan poslanec Pojezdný.
Ano, pokud nezměníme systém financování škol, jsou unikátní systémy našeho školství, jako jsou základní umělecké školy nebo speciální školy, ohroženy. A ke speciálním školám jenom poznámku, protože si dokážu představit další reakci.
Teď přečtu omluvy.
Teď je zase další reforma. Jinak tedy máte pravdu, ten odklad je myšlen tak. To, co vznikne takhle, funkční nebude.
Děkuji. A další faktická poznámka, žádám pana poslance Pojezdného o vystoupení.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych zareagoval na pana kolegu Klause, který říkal, že tento systém je lepší než ten, který jsme schválili v minulém období. To jsou obrovské rozdíly a těch financí se nedostává. Kraj to musí také někdy nějak sanovat. To, že existují velké rozdíly mezi kraji, je právě tímto financováním na žáka. A to, že minulá Sněmovna se rozhodla trošičku jinak, dát nejenom to financování podle počtu žáků čili na kus, ale také podle výkonů pedagogů, je jenom dobře.
Takže mám tady návrh na zamítnutí. Tak a nyní nemám další faktickou poznámku, to znamená, vrátíme se do obecné, respektive jsme v obecné rozpravě.
Vážené dámy a pánové, návrh, který se týká odkladu reformy financování regionálního školství, má dva aspekty. Za prvé, zdali je vhodné reformu financování regionálního školství odložit a posunout její začátek z termínu 1. září 2018 na pozdější dobu. A za druhé, druhým aspektem je otázka, na jak dlouho by se tato reforma měla odkládat. K otázce vlastního odložení reformy je nutné říct několik faktů. Je nutné si přiznat, že normativní financování vykazuje určité problémy a tyto problémy bylo třeba řešit. Autoři reformy připravili nový systém, kdy finance budou rozdělovány centrálně na základě výkazů pomocí informačních systémů a dojde v zásadě k významnému přerozdělení kompetencí při financování přímých výdajů ve školství z regionů na MŠMT.